A už budu končit.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji. Já ve dvou věcech bych to chtěl upřesnit. Samozřejmě že televize soutěží veřejné zakázky, když jde třeba o stavbu chodníku nebo šití montérek pro místní zřízence. Není však pravdou, že soutěží seriál První republika nebo něco podobného. Když jsem mluvil o těch stovkách milionů korun, které nejsou kontrolovány, měl jsem pravdu, je to skutečně tak. Nesoutěží se umělecké projekty, o tom se rozhoduje, v podstatě jediný, kdo o tom rozhoduje, je generální ředitel, protože je jediným statutárním orgánem televize. Tak abychom se nepletli, skutečně stovky milionů korun nejsou nijak kontrolovány. Já neříkám, že jsou ty zakázky špatně. Opakuji, já neříkám, že jsou špatně, já jenom říkám, že nejsou kontrolovány, že jsou netransparentní a myslím si, že rada by to měla dělat. Nemyslím si, že by poslanci museli chodit na volební výbor, když mají nějaké výhrady ke zprávě České televize. Já bych také nešel na hospodářský výbor se doprošovat, kdybych měl nějaký problém s tím, že ČEZ špatně hospodaří s elektřinou. Opravdu ne. Sněmovně máme právo si to vyříkat, aniž bychom museli chodit na výbory, byť všechny na volební výbor zvu. Bývá nás tam občas málo, bude nám veseleji, zasmějeme se.
To snad nemůžeme myslet vážně. To už jsme se úplně zbláznili, jestli jdeme touto cestou, že budeme uměleckou tvorbu soutěžit na nejnižší cenu.
Já děkuji a s další faktickou pan poslanec Komárek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já nechci ctěného kolegu Bendu podezírat z toho, že moje slova zkreslil schválně. Já si myslím, že jim pouze nerozuměl, neposlouchal asi celou tu řeč, asi jsem byl nudný. Ne, toto se nesoutěží. To jsou věci, které skutečně nejsou nikterak kontrolovány, rozhoduje o nich pouze generální ředitel. Já nemluvím o České televizi, natož abych proti ní vedl nějaký útok. Pokud vy o ní mluvíte, mluvte si o ní vy. Já mluvím o Radě České televize. Rada České televize se odpovídá této Sněmovně. Je zcela legitimní mluvit o Radě České televize v této Sněmovně a vůbec to není bláznivé.
Prosím.
Děkuji kolegovi Stanjurovi. Jsem si vědom toho, že v 15 hodin máme začít nový bod, tak jenom velmi stručné stanovisko. Tady padají jenom zástupné argumenty. Předseda volebního výboru, lokaj tak trapný a směšný, že si z něj dělá srandu i jeho vlastní šéf a vůbec si ho neváží, se nám tady neustále snaží namluvit, že bychom pod jím formulovanými zástupnými důvody měli neschválit Radu České televize, a tím umožnit jeho šéfovi, kterému by se tím možná zalíbil, získat na Českou televizi větší vliv. Lokajovi se vysmějeme a jeho šéfovi řekneme ne. My jsme pro schválení této zprávy.
Já vidím, že si pan Kalousek svou lidskou i politickou derniéru skutečně užívá v jakémkoliv stavu. Je to sranda, mě to baví, zasmějeme se tomu.
Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Birkeho. Pane poslanče, já se omlouvám.
Ustanovením Visegrádského institutu se sníží finanční zátěž přihlašovatelů, tedy podnikatelů, zhruba na polovinu. Předpokládaný správní poplatek za rešerši bude činit tedy mezi 800 až 900 eury. Rovněž musím připomenout, že se jedná o uskupení pouze čtyř států, které rozhodují společně. Lze tedy předpokládat, že většina žádostí o rešerši zůstane v zemi přihlašovatele, tudíž i příjem půjde do státního rozpočtu dané země. Další výhodou je, že posudek bude dodán v jazyce země přihlašovatele, a to je u textu patentů velmi důležité. V případě patentového sporu jsou někdy jazykové odlišnosti zásadní při rozhodování. Doporučuji tedy tento tisk přikázat zahraničnímu výboru Sněmovny.
Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Má někdo jiný návrh? Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Děkuji panu ministrovi, panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto návrhu na vyslovení souhlasu s ratifikací.
Děkuji, dámy a pánové. Dovolte, abych ještě krátce obrátil vaši pozornost k zákonu o regulaci reklamy. Já jsem byl nucen přerušit svou řeč, svou zpravodajskou zprávu. Krátce to zrekapituluji. Teď k tomu podstatnému, k čemu určitě vystoupí další kolegové. Řada poslanců se domnívá, že i když to po nás požaduje evropské právo, že to je špatně a že to může být zneužito. Pan poslanec Korte v tomto smyslu předložil pozměňovací návrh, který na ústavním výboru neprošel jenom tím nejtěsnějším poměrem. Předpokládám, že pan poslanec Korte ho přednese zase, a skutečně je na Sněmovně, jakým způsobem se s tímhle vypořádá. Čili pod tímto dojmem my jsme se rozhodovali. Ale jak říkám, v tomto bodě nepanovala jednoznačná shoda. To je celá moje zpravodajská zpráva.
Děkuji panu zpravodaji.
Děkuji za slovo, jenom pár poznámek k tomu návrhu zákona. Trestat šiřitele reklamy za neplnění takto uložené povinnosti, navíc podle návrhu zákona výraznými finančními sankcemi, je podle našeho názoru v rozporu s ústavním právem České republiky a navrhovaná změna by měla být vypuštěna. Já tomu rozumím, té snaze bojovat s nelegální reklamou, zejména na loterie a podobné hry.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Daniel Korte.
Pan kolega Faltýnek tady zmínil jeden dopis, který mu poslal nějaký jednotlivý občan České republiky. Tak já vám řeknu, jaké dopisy dostávám od občanů České republiky v posledních dnech a týdnech já. Dostávám řadu dopisů od alergiků, kteří mají už plné zuby toho, že musí snášet důsledky těch nekonečných řepkových lánů. Dostal jsem nedávno dopis, kde se mě ptali občané, jestli správně pochopili předvolební billboard KDU-ČSL, který byl celý žlutý a bylo tam "dáme zemi do pořádku", ale byla tam slunečnice. Není větším snem opozičního politika, než aby si o důsledcích vládní politiky občané začali takovým jednoduchým a srozumitelným způsobem povídat. Nemám jinou možnost než skončit.
Nyní pan poslanec Michal Kučera také k faktické poznámce.
Musím trochu zareagovat na slova pana předsedy Faltýnka, který se tak až dojemně a sentimentálně odvolával na rozhodnutí Nečasovy vlády. To znamená, tam se na to rozhodnutí Nečasovy vlády tak neupínala jako v tomto případě. Dnes a denně se dozvídáme, jak z vědeckých pracovišť, jak biopaliva jsou škodlivá, dozvídáme se to od ekologů, jak jsou škodlivá biopaliva, a ta situace se razantně změnila. Z těchto nových poznatků měla tato vláda vycházet, tyto nové poznatky měla do této novely promítnout. Toto neudělala a naopak se sentimentálně odvolává na ministra a premiéra Nečase.
Nyní ještě jedna faktická poznámka Martina Novotného. Prosím, máte slovo k faktické poznámce. To byla faktická poznámka pana poslance Novotného.
Děkuji, pane předsedající. Tudíž znova, já se neptám, proč je třeba to tam přimíchávat. Já se ptám, proč je to třeba daňově zvýhodňovat.
Ještě je tady další faktická poznámka pana poslance Kořenka. Připomínám, že opravdu budu používat ustanovení jednacího řádu o zneužívání faktických poznámek. Prosím, pan poslanec Kořenek.
Já nemám nikde v okolí bydliště řepku olejnou a měl jsem žluté auto. Myslel jsem si, že je to z jehličnanů, tak teď nevím.
Bylo to z jehličnanů. Nyní pan poslanec Ondřej Benešík také s faktickou poznámkou.
Ale v tom případě je to žluté svinstvo, které je tady kvůli předchozím vládám, ne kvůli této vládě.
Nyní faktická poznámka pana poslance Faltýnka.
Bez ohledu na biopaliva - nebiopaliva, prostě je to plodina, která patří do osevního postupu, je to zlepšující plodina.
Děkuji panu kolegovi Faltýnkovi, že dodržel dobu k faktické poznámce.
Není tomu tak. Obecnou rozpravu uzavírám. Táži se, zda je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu uzavírám. Dříve než přistoupíme k hlasování o návrhu, s kterým nás seznámí pan zpravodaj, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se všichni přihlásili svými kartami. Pane zpravodaji, jestli můžete přečíst návrh usnesení, učiňte tak.
Děkuji, paní předsedající.
Děkuji. Kdo je proti? Konstatuji, že návrh byl přijat. S přednostním právem pan poslanec Kalousek.
Chtěl bych jen vyjádřit svoji úctu zdravému rozumu této Sněmovny navzdory oligarchům a jejich směšným pucflekům.
Přistoupíme k projednávání pevně zařazeného bodu a tím je Obecnou rozpravu jsme přerušili v pátek 22. května. Nyní tedy budeme pokračovat v obecné rozpravě. Poprosím paní Balaštíkovou k mikrofonu. Prosím, máte slovo.
Tedy tyto peníze zůstanou v české ekonomice a především u českých zemědělců. Ano, zaznívají zde argumenty, že tady chceme z veřejných finančních prostředků v rámci slev na dani dát zhruba 9 miliard korun ze státního rozpočtu. Kolik bylo reálně nevybráno? Bylo to necelých 6 miliard. Teď se bavíme o částce notifikovaného stropu 9 miliard. My očekáváme, že tato podpora nebude ani ve výši 5 miliard, protože tady také zvyšují to daňové zatížení. Je tady jasně prokazatelný efekt pro českou ekonomiku, protože ty peníze zůstávají tady v České republice. Není v tom petrolejářské lobby možná také?
Přečtu přihlášené, abyste věděli, že vás mám zaznamenané. Pane zpravodaji, máte slovo.
Jinak je to neseriózní. V tom materiálu není napsáno, že program je notifikován do výše 9 miliard. Já tomu sice nevěřím, ale když tomu nevěříte ani vy, tak co tady hájíte? V tom materiálu je to napsané. Tak prosím pěkně, buď řekněte "já jsem si začal myslet něco jiného a stahuji ten materiál, kde jsou nesmysly", anebo ten materiál hajte, ale neurážejte nás tím, že tady tvrdíte něco jiného, než je v tom materiálu, protože to jste právě teď udělal. Stranou ponechávám, že ta úžasná úspora nedovezených fosilních pohonných hmot je proježděná na těch polích, když se ta řepka obdělává.
Pak přednostní práva.
To jsme tady řešili asi tak před měsícem.
Prosím, máte slovo.
Ano, mám poradce, mám lidi, se kterými se radím. Já se za to nestydím, že mám od nich ten materiál. Já si za tím materiálem stojím a budu vždycky stát. Takže jenom to jsem chtěl doplnit na rozdíl od vás, že jste si za tím materiálem nestál. Já vám tvrdím, že se používá. Pokud jste nedával ve škole pozor nebo jste neříkal úplně pravdu, že se používá v zemědělství, tak já vám to říkám, abyste to věděl. Takže jenom tolik na vysvětlení, že jsem tady nemluvil pravdu, ale že jsem mluvil pravdu, a pro upřesnění. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče.
On ve svém prvním vystoupení řekne: "Pokud se tam nebude pěstovat řepka, bude tam něco jiného, ono se tam něco bude pěstovat." Možná má pravdu. A v druhém říká: "Ale oni tu naftu projíždějí na tom poli. Stejně to bude nula od nuly." Stejně tam bude něco pěstovat, tak se tam stejně projede ta nafta, ale žádnou naftou si nevyděláme. Takže je to prostě účelové tvrzení, jak se mu to hodí.
Ano, to byl kolega Volný. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Michala Kučery.
Pane kolego Volný, tak doufám, že se tam bude pěstovat něco přínosnějšího pro naši krajinu a životní prostředí, než je řepka olejná.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jmenuje se ta kapitola Sestavování osevních postupů. To je ta otázka do minulosti. Ptal jsem se toho pisatele, jestli mohu zveřejnit jeho jméno. Potvrdil mi, že ano. Je to nějaký pan Vrbík ze Zlína. "Vždyť se ten pan Kalousek sám usvědčuje z nepravdy. Podpora odbytu je podporou produkce. Jestliže tedy 9 miliard korun chce vynaložit Ministerstvo financí na podporu odbytu, podporuje produkci, protože bez této podpory by producent neprodal. Tento výrok je obdivuhodně pravdivý. Sám autor tu konstatuje, že ty miliardy vynakládá ministerstvo na podporu odbytu, že bez podpory by producenti neprodali. Tím říká jednoznačně a srozumitelně, že miliardy jsou použity na snížení ceny bionafty. Jistě každý, i mírně retardovaný člověk pochopí, že když prodejce sníží cenu, že ty peníze ze slevy už nemá. Sám totiž konstatuje, že Babiš podporou státu snižuje cenu bionafty, jinak by neprodal, současně však dramaticky do omrzení vykřikuje, že Babiš si ukradl ze státního 5 miliard. Já to nebudu číst celé. Ještě tady mám jeden materiál. Já jsem si zpracoval ve volné chvilce materiál, který se jmenuje Desatero nepravd během projednávání legislativy biopaliv. Přesná citace: "Schválil a podporoval jsem vysokoprocentní biopaliva, protože v roce 2012 nebylo povinné přimíchávání a byla to tak jediná možnost podpory rozvoje biopaliv." Ta skutečnost je taková, že povinné přimíchávání začalo dokonce dříve než podpora vysokoprocentních biopaliv. Další věta: "Tady jsou dva typy podpory. Daňová úleva čistých biopaliv a povinné přimíchávání. Já těch věcí tady mám konkrétně deset. Je to na nějakou další debatu. To je v tuto chvilku všechno.
Děkuji panu poslanci Faltýnkovi.
Hezký dobrý podvečer, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Proč jsme nepodpořili návrh pana kolegy Raise, který tady toto jasným způsobem upravoval. Prosím nyní paní zpravodajku zahraničního výboru, paní poslankyni Janu Fischerovou, o její vyjádření k této úmluvě.
Tak byly zodpovězeny i konkrétní dotazy a nakonec závěrem tohoto jednání zahraničního výboru bylo přijato usnesení, které bylo všemi hlasy podpořeno. Možná se ještě zmíním, že se čekalo v rámci České republiky, aby vše bylo sladěno s trestním zákoníkem. To nastalo, čili poté jsme toto přijali. Poslanecká sněmovna a zahraniční výbor této Poslanecké sněmovny doporučuje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
Nyní prosím zpravodajku stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny paní poslankyni Gabrielu Peckovou o její vyjádření. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání. Ostatní dva body jsou standardní. Jestli můžu, já už jenom velice stručně jako vždycky. Myslím, že tím Česká republika jednak trošičku napravila reputaci, o to ale až tak nakonec nejde. Především jde o to, že tímto získáváme významný nástroj v boji s těmito zločiny. Není to ale úplně tak, že bychom neměli na tomto poli ještě co zlepšovat, protože samotná ratifikace stačit nebude. Budeme ji muset naplňovat.